A je potřeba zdůraznit, že z těchto 337 osob dvě třetiny tvořily děti. To jsou smutná fakta. A debata o tom, jestli byl tábor oplocený, či nikoli, jestli tam byl plot dřevěný, či jiný a jestli tam byl plot, který šel přelézt, nebo ne, je naprosto bizarní a odpuzující. Měl by to vysvětlit zde na plénu a měl by se omluvit. A poté, pokud by byl ten program schválen, tak aby přispěli k tomu, aby byl Tomio Okamura z funkce místopředsedy Sněmovny z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, pro jeho nepřijatelné a extremistické výroky, odvolán.
S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nehodlám si zde hrát na historika, ale je nezbytné připomenout některé souvislosti, neboť utrpení lidí se v podání některých kolegů stává nástrojem politického boje a manipulace. Naše hnutí je vlastenecké. Hlásíme se k zájmům našeho národa. Hlásíme se k jeho tradicím a cítíme také závazek za jeho oběti. Proto nemůžeme být popírači holocaustu a nemůžeme být podezíráni, že zpochybňujeme utrpení jeho obětí. Likvidace českého národa byla součástí plánů rasového řešení evropského prostoru. Konečné řešení české otázky podepsal sám Heydrich, který byl hlavním projektantem tohoto organizovaného vraždění. Český národ je tedy na stejné pozici ve věci konečného řešení, jako byly ostatní skupiny obětí holocaustu. Naše štěstí bylo pouze v tom, že v pořadí likvidace jsme byli odsunuti na dobu po válce, protože nacistická německé mašinerie potřebovala využít naši pracovní sílu. Během druhé světové války probíhala plánovitá likvidace národů, etnických skupin, postižených lidí, lidí jiné sexuální orientace a v neposlední řadě také lidí jiného politického názoru. My nebudeme vyčleňovat oběti ani podporovat pozitivní diskriminaci některých obětí německého nacistického vraždění na úkor obětí ostatních. Kolegové ze strany lidové a někteří další rozehráli ve spolupráci s médii politickou hru, jejímž cílem je nalepit na SPD označení fašistické hnutí. Není to nic nového. Každý v Evropě, kdo nehraje komedii podle režie Bruselu, je fašista a extremista. Děje se to prostě všude tam, kde se někdo pokusí dělat politiku v národním zájmu a v zájmu svobody občanů. Nálepkování je běžná součást a taktika neomarxistických globalistů. Podle těchto neomarxistických měřítek by dnes byl pravděpodobně za fašistu označen i Tomáš Garrigue Masaryk. Mimochodem, dnes si připomínáme 168. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Je velmi zajímavé, že ve stejné době naprosto jasné prvky rehabilitace nacismu a válečných zločinů jsou tolerovány, a dokonce podporovány. V celém Pobaltí probíhají pamětní srazy SS. Na Ukrajině je oslavován zločinec Bandera. Ano, na této Ukrajině před jedním nebo dvěma lety se zločinec Stepan Bandera stal národním hrdinou Ukrajiny. Tato prokazatelná tendence nevadí. V Pobaltí a na Ukrajině se tito náckové vymezují proti Rusku. Zmiňuji tyto okolnosti záměrně proto, abych ukázal na faleš, která dnes obecně v této věci probíhá. A nyní fakta. Je naší povinností tato místa důstojně připomínat. Je zároveň naší hanbou, že tak nečiníme. Řada míst a památníků je v žalostném stavu. Na jejich údržbu nebo obnovu chybí prostředky. Kdyby tady byl ministr kultury, určitě by mi to potvrdil. Proto je velmi zásadní, aby prostředky vynakládané na připomínku utrpení lidí byly využity efektivně. Dnes se například vede debata, jak efektivně využít finanční prostředky na připomínku popraviště na pardubickém zámečku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan předseda Okamura omlouval svůj výrok jednak horečkou, jednak nepřesným vyjádřením. Ano, slyšíte dobře. Je to skutečně neuvěřitelný nárůst. Jen za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. A nebylo to náhodou z úplně stejného důvodu? Z důvodu největšího zvěrstva v historii lidské civilizace, které vy zlehčujete a popíráte? A teď, když jste natáčel tuhle řeč pro svůj facebook, tak jste neměl horečku. Tohle je na vašem facebooku a tímhle vy oslovujete občany České republiky. A nechci domýšlet, jak přemýšlíte o eliminaci a likvidaci tohoto podle vás bezpečnostního rizika! Pan předseda klubu SPD Fiala řekl, že jste vlastenecké hnutí, a odkazoval se dokonce na Tomáše Garrigua Masaryka. Za poslanecký klub TOP 09 chci říct, že si opravdu nepřejeme, aby člověk, který šíří nenávist a nesnášenlivost, reprezentoval Poslaneckou sněmovnu v pozici místopředsedy. Protože my jsme členové té Poslanecké sněmovny a myslíme si, že takováto reprezentace je mezinárodní ostuda. Udělal byste nám samozřejmě velikou radost, kdybyste si vzal příklad z pana poslance Zdeňka Ondráčka a rezignoval sám. V takovém případě nám klidně můžete říct, že jsme demokratická žumpa. Dovolil bych si podotknout, milí kolegové z klubu hnutí ANO, že před poměrně malou chvílí váš pan předseda Babiš v Muzeu romské kultury v Brně uctil oběti romského holocaustu a připomněl, že něco takového už se nikdy nesmí opakovat. No, slova jsou slova a činy jsou činy. Tady je váš Rhodos a tady teď skočte! To se snadno ukáže podle vašeho hlasování. Já vám držím palce, abyste to zvládli.
Pan předseda Kováčik nyní nebude hovořit.
Já nebudu předčítat připravené projevy. Chci přednést věci, které mě trápí, a technicky se k problému, který tu máme, postavit. Já jsem měl tu čest, že jsem takřka čtyři roky vykonával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. A učili nás, že úkolem místopředsedy Sněmovny je řídit Sněmovnu a reprezentovat ji navenek. A teď bych na závěr chtěl říct něco vám, milé kolegyně a milí kolegové z SPD. Vy máte v názvu strany přímá demokracie a před volbami jsme v každé druhé větě vašeho pana předsedy či od vás slyšeli také slova odvolatelnost politiků. Vy, kteří máte v názvu slova přímá demokracie. A také jste prosazovali odvolatelnost politiků. Nebo je odvolatelnost politiků jenom pro některé? A když přijde na vašeho politika, tak už se vás to netýká?
Další přihlášky s přednostním právem nevidím.
Takže z našeho pohledu je to vítaná změna a poslanci SPD budou samozřejmě hlasovat pro změnu dosavadního systému, abychom pomohli malým živnostníkům.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Protože pokud ji zavedeme povinně pro všechny, v podstatě zavedeme povinnou minimální daň i pro ty, kteří v daném roce žádného příjmu nedosáhli. Ano, na bázi dobrovolnosti, když podnikatel řekne, dohodne se s finančním úřadem, raději než abych vedl účetnictví, vám tady každý rok zaplatím takovouto částku, je to samozřejmě jeho rozhodnutí a je to v pořádku. Zavést to jako povinný institut, s tím bych měl opravdu problém. A nyní dovolte, bych vám sdělil to, co jsem měl na srdci. Anebo s ní můžeme bojovat tak, že snižujeme administrativu a zjednodušujeme odvody, a pak se nám ta šedá ekonomika přesouvá do legální ekonomiky. Zatím mám pocit, že vláda postupuje způsobem, který sice může snížit podíl šedé ekonomiky, ale tak, že se přesune do ekonomiky černé. Že ten člověk přijde z práce, protože jenom ta hospoda by ho neuživila, v pět večer otevře, aby měli jeho sousedi kam přijít na pivo, denní tržba odpovídá zhruba šedesáti... denní tržba odpovídá zhruba...
Já bych poprosil svého pana kolegu, aby se usadil na své místo.
Promiňte, kolegové, moc se omlouvám. Je to totální nesmysl, aby byli zatěžováni tak nákladným systémem, se kterým se vypořádají možná, i když to pokládám také za zbytečné, velké podniky a řetězce. Mám za to, že jediné férové řešení vůči elektronické evidenci tržeb je zrušit celý zákon.
Krásné dopoledne, milé kolegyně, kolegové. Když dovolíte pár poznámek na diskusi a především aspoň načrtnout přístup KSČM k této problematice, protože EET v minulém volebním období bylo svého druhu vlajková loď či výkladní skříň určitého přístupu, jak bojovat za dobrou daňovou správu. A měli to dokonce i ve svých volebních programech. Je po volbách, je situace nová a řekněme si, jak se v této věci zachovat řekněme pragmaticky. Pan zpravodaj tady použil slovo "hledejme cestu".
Co se týče výnosů, tak my jsme jako každý první den v měsíci publikovali výsledky plnění státního rozpočtu. Ptal jste se mě, jaký je podíl přímých daní. Mohu vám říct pouze odhad. K připomínkám. On nedává ani návod, kteří podnikatelé mají být vyňati. Proto ji tolik diskutujeme se zástupci podnikatelských svazů. A máme nějaký názor na to a o tom můžeme dále debatovat. Takže jdeme na to jiným způsobem, než říká tento pozměňovací návrh, než říkají všechny další pozměňovací návrhy, tak jak uváděl pan poslanec Juránek. Není to dobrá situace. Neplátců DPH je 130 tisíc fyzických osob, 50 tisíc právnických osob. To je prostě číslo, které by se muselo dohledávat z jednotlivých spisů, a to by bylo hodně náročné. Poměr šedé ekonomiky. Ta čísla se týkají nevykazovaných příjmů a jsou samozřejmě za období předcházející zavedení EET. Takže ono to asi všechno tak nebude. A teď jenom stručně. Pan předseda Okamura zmínil paušální daň. Tady musím kuriózně souhlasit s panem předsedou Kalouskem, protože skutečně bylo to jedno z řešení. Ale nastalo by to, tam je ustanovení, které říká, že minimálně musí být 600 korun, a my máme dneska obrovské množství podnikatelů těch nejmenších, kteří právě zcela legálně po uplatnění odčitatelných položek a slev neplatí daň žádnou. Takže to by určitě nebyl správný krok, a proto si myslím, že i novela, se kterou přichází Ministerstvo financí, je ucelenější. Není to pravda. A zase musím tady zopakovat, nesměšujme hrušky s jablky! My máme dneska dividendovou směrnici, tou se musíme řídit, která je vlastně dána evropskými předpisy, máme tady celou řadu omezení. A toto striktně odlišme. Toto je legální. Toto je prostě legální! Odlišme to. My to rozhodně v tuto chvíli nechceme.
Proto toto otevření a tento tisk číslo 50 z dílny Pirátů hnutí Starostové a nezávislí podpoří do druhého čtení.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, pane poslanče.
Já už budu reagovat jenom velmi krátce. Ten je opravdu nejlepší. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu.
Má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji. A máme před sebou návrh na vrácení k přepracování, máme před sebou návrh na zamítnutí, který tady byl řečen, zopakován panem kolegou Výborným. Potom tady byl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů, pokud by ani jeden z těchto návrhů neprošel. Já vás všecky odhlásím, požádám vás o novou registraci. Já zagonguji, protože jsem požádal diskutéry, aby diskutovali v předsálí, tak jim dám šanci, aby se vrátili... Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh také nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Pan poslanec Michálek navrhuje jiný garanční výbor? Výbor pro veřejnou správu jako výbor garanční. Kdo je pro to, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu? Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dále petičnímu výboru jako výboru dalšímu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Navrhuji, aby byl tedy tento návrh zákona postoupen bezpečnostnímu výboru.
Máme tedy před sebou... Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Máme tedy před sebou čtyři návrhy, o kterých budeme postupně hlasovat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji vám, pane předsedající. Zaznělo tady, že 99 % žádostí je firemních nebo na nějaký radar. Podle toho, jakou já mám zkušenost v hlavním městě Praze, a kolegové mě klidně doplní určitě i z jiných obcí, tak to procento takto vysoké není. Mě velmi mrzí, že pan kolega Benda má nějaký odpor k zákonu o svobodném přístupu k informacím jako takovému, protože zákon o svobodném přístupu k informacím předvídá náš ústavní pořádek. Je to v Listině základních práv a svobod. Občané České republiky mají právo na informace a drtivá většina civilizovaných států v Evropě má zákon o svobodném přístupu k informacím a nevím, proč by občané měli tolerovat, občané, kteří vlastní tento stát, proč by měli tolerovat, že před nimi nějací úředníci nebo politici utajují úplně všechny informace. To mi přijde úplně nepřijatelné a byl bych rád, abychom na tento diskurz, že zákon o svobodném přístupu k informacím tady být vlastně nemá, že se mají rušit základní lidská práva a svobody, které jsou zaručené ústavním pořádkem, nenaskakovali. A nyní konkrétní poznámky k tomu, co říkal pan kolega Benda. Já se domnívám, že podle platného zákona, a teď samozřejmě různé soudy to můžou, a také to aplikují různě, tak podle platného zákona by soud neměl poskytovat informace z probíhajícího trestního řízení s výjimkou rozhodnutí, a pokud už je poskytuje, tak by je měl poskytovat anonymně. Zazněla tady jedna věc, kterou musím uvést na pravou míru, že je tím zveřejňováním porušeno právo na neveřejný soudní proces. A to si myslím, že je důležitý prvek.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky.
Děkuji. A nejedná se jenom o politiky, jedná se i o odborné funkce, protože často opakovanou mantrou je, že právě do představenstev a orgánů společnosti by měli nastupovat odborníci.
Nyní tedy pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Adamec také s faktickou poznámkou.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom k panu poslanci Michálkovi krátkou reakci. A na té trvám a tu pokládám za naprosto zásadní. A pak bylo vyloženo Ústavním soudem, zcela mylně, že to je konečné rozhodnutí ve věci. Druhá poznámka, už čistě technického charakteru. Pokud pan poslanec Michálek říká, že mají podporu předsedy vlády, tak myslím, že je třeba říci s Cimrmanem, pomocného pana učitele, tak říci přesně: předsedy vlády v demisi. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A to je celý ten problém. Jinak obce, ano, zatěžuje nás to. Nevidím v tom žádný korupční potenciál, v těch smlouvách. Prostě to už je dáno ex post, když se to zveřejní. Já vám řeknu - fakt si myslíte, že občané se na úřad ptají skutečně v zájmu veřejnosti? To znamená, ten účel tady je taky velmi pochybný! Ale na rozdíl od registru smluv tady to vnímám trošku jinak. Jinak je mi to jedno.
Děkuji a poslední faktickou poznámku v tuto chvíli má pan poslanec Jan Farský. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Dvě minuty jsou krátké na dlouhé povídání o šestiletém přijímání a prosazování tohoto zákona, tak se omezím na to základní. Jako Starostové a nezávislí podporujeme tuto novelu z toho pohledu, že skutečně jsou to věci, které ze zákona v průběhu vyjednávání vypadly. A to z těch minulých zkušeností mám velkou obavu, jak ten zákon, když teď bude otevřen v Poslanecké sněmovně, jak moc to může přežít. Když tady zaznívala Rekonstrukce státu, tak já bych jenom chtěl říct, že oni dávali stanovisko, nevím, jak moc ho distribuovali. Jejich stanovisko říká, že souhlasí se zrušením výjimky pro ČEZ, která byla extendována právě účelově tím, že se firmy skrz vydání dluhopisů z registru smluv takto vyjímaly. Tak to jenom když tady debatujeme, aby byla skutečně známa všechna data.
Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše a řádně přihlášená paní poslankyně Kateřina Valachová je připravena.
Ale zaznívá tady často právě ten ČEZ.